A to, že hrubé porušení není definováno přímo v Ústavě či zákoně, chyba opravdu není. S pojmem hrubého porušení bez definice obsažené přímo v zákoně pracují úspěšně i jiné zákony. A dalo by se tak pokračovat dál. Absence definice hrubého porušení přímo v zákoně zjevně není překážkou k tomu, aby dané ustanovení zákona, které hrubé porušení vyžaduje, mohlo být aplikováno. Další diskutovanou otázkou byly žalobní skutky z prvního volebního období, které jsou obsahem žaloby. Ústava ani příslušný zákon vůbec nerozlišují, v jakém volebním období se měly odehrát skutky, které jsou předmětem žaloby. Stanoví v tomto směru jedinou podmínku pro podání žaloby, a to, že žaloba může být podána pouze v době, kdy prezident svůj mandát vykonává, jiného limitu tam není. Kdybychom teoreticky připustili, že ústavní žalobu na prezidenta lze podat jen pro skutky z aktuálního volebního období, a to by tedy byl extrémně zužující výklad zákona, tak bychom vlastně vytvořili praxi, kdy prezident v závěru svého volebního období je zcela nepostižitelný. Koneckonců kulatý stůl špičkových ústavních právníků, který se konal toto pondělí na půdě Poslanecké sněmovny, se jednoznačně shodl na tom, že žalování skutků z prvního volebního období nepředstavuje vůbec žádný problém a je možné. Když už jsem u tohoto kulatého stolu, byl obsazen špičkami odborníků a ústavních právníků z České republiky. Ten panel byl opravdu velmi reprezentativní.
A víte moc dobře, že na Ministerstvu pro místní rozvoj přes Státní fond rozvoje bydlení je otevřen program pro mladé lidi právě na pořízení vlastního bydlení, zejména samozřejmě v těch menších městech a na venkově, protože Ministerstvo pro místní rozvoj tím zároveň řeší i vylidňování venkova. Ovšem tyto ukazatele a údaje nejsou absolutně v žádném rovnítku s tím, jestli MMR podporuje, nebo nepodporuje.
Také děkuji.
Paní ministryně, děkuji za vysvětlení. To je první poznámka. Bohužel, my vidíme i tady při projednávání daně z nabytí nemovitosti, správních poplatků na návrh na vklad, zákona o České národní bance, že skutečně vlastnické bydlení se reálně komplikuje. Takže když si to člověk spojí, tak to tak skutečně vypadá. Děkuji za odpověď.
Děkuji.
Já jenom opravdu v rychlosti. My ve velkém městě skutečně budeme napřimovat podporu z pohledu státu do nájemního bydlení.
Pěkné odpoledne. Proč to zmiňuji? Pokud budu citovat z důvodové zprávy ministerské novely, která tento stav měla napravit, tedy stejně jako naše poslanecká verze, tak v té ministerské najdu následující větu: Lze očekávat paralyzování klíčových orgánů zdravotních pojišťoven, přičemž zejména u správní rady bude mít taková situace s vysokou pravděpodobností vliv na celkové fungování zdravotní pojišťovny. Moje otázka tedy zní, jaké budou další kroky ministerstva k zajištění fungování pojišťoven tak, aby nikdo nemohl zpochybnit platnost kroků správních rad, které byly zvoleny na základě zákona, který právě zrušil Ústavní soud.
Také děkuji, pane ministr vám odpoví písemně. A já nyní prosím paní poslankyni Kovářovou, která bude interpelovat pana ministra Kremlíka ve věci příroda, nebo beton.
Vážený pane ministře, bohužel v úterý neprošla novela zákona o vnitrozemské plavbě, která obsahovala také pozměňovací návrh paní Jany Krutákové na vyjmutí Berounky ze splavněných řek. Tento pozměňovací návrh byl podpořen napříč politickým spektrem. Berounka je krásná řeka, kterou využívají nejen vodáci, ale i jiní turisté, a prochází cennými přírodními oblastmi. Její tok je minimálně dotčen lidským zásahem. Na druhou stranu mají dotčené obce na březích Berounky informace, že Ministerstvo dopravy stále počítá s jejím splavněním a připravuje projekt, jehož realizace by měla stát několik miliard korun, a do koryta řeky by se nalily tisíce kubíků betonu. Je to zvláštní, pokud by ministerstvo ve svém napjatém rozpočtu a v době snižování investic na výstavbu infrastruktury našlo v uvozovkách nepotřebné miliardy na vybetonování Berounky bez jasného přínosu. Navíc dojde k velmi zásadnímu a necitlivému zásahu do přírodního koryta řeky. Vážený pane ministře, jaký je váš aktuální záměr se splavněním Berounky? Čemu tedy dáte přednost? Přírodě, nebo betonu? Děkuji za odpověď.
Děkuji a prosím pana ministra o odpověď.
Teď bych se vyjádřil na váš dotaz. Ministerstvo dopravy tehdy zaujímalo k této navrhované změně nesouhlasné stanovisko, a to z následujících důvodů: V případě budoucí výstavby plavebních stupňů tedy beton... Tak zde se bude tedy posuzovat příroda, nebo beton. Posuzovat budou odborníci. Tudíž otázka beton, nebo příroda bude předmětem posuzování, které je k tomuto rozhodování příslušné. Nelze opomíjet skutečnost, že stavby umožňující zajištění konkrétních plavebních podmínek mají současně i jiné využití - energetické, protipovodňové, vodohospodářské, přičemž řada z nich v poslední době s ohledem na narůstající extrémy počasí nabývá na významu.
Jmenoval tedy Jiřího Rusnoka. Byli to všichni přátelé Miloše Zemana z tehdejších dob. Tento princip prezident záměrně obešel. Vznikla tak tedy vláda jeho přátel, kterým byl z nějakých důvodů zavázán za podpory, kterých se mu dostalo v prezidentských volbách. Volby vyhrála tehdy Česká strana sociálně demokratická. Jejím lídrem byl Bohuslav Sobotka. A následovalo to, co všichni víme, lánský puč, protože pan prezident si nepřál jmenovat Bohuslava Sobotku premiérem. Teď nechám stranou jaké. Zatímco - a to byla jeho, stoprocentně jeho vláda, tu měl sfouknutou hned, tam nebylo vůbec nad čím přemýšlet. Za osm dní tady byla na stole. Zatímco když bylo po volbách a měl respektovat vůli voličů, většinu v Poslanecké sněmovně, tak mu trvalo tři měsíce, než umožnil nastoupit vítězi voleb, sestavit vládu a nastoupit do funkce předsedy vlády. V tom vidím kolizi s ústavním rozdělením mocí. Pak je tady bod D - vláda Andreje Babiše bez důvěry. Opět některá data. Nezískala důvěru a vědělo se, že nezíská důvěru. Došlo z mého pohledu k jednoznačnému omezení funkce Sněmovny. A dodám k tomu, že ještě na rozdíl od toho roku 2013, kdy byly ty absurdní požadavky o nutném seznamu 101 podpisů notářsky ověřených, tak v případě Andreje Babiše žádný takový požadavek... nebo byl formálně vznesen, ale potom od něj prezident ustoupil a řekl, že nic takového nepotřebuje. Z toho je vidět jeho odlišný přístup k jednotlivým aktérům na politické scéně. A dá se z toho dovodit, že ten, kdo mu je sympatický, tak tomu vytváří podmínky, aby na té politické scéně mohl fungovat lépe než ti druzí. To všichni podepíšeme. Nikdo nepřizná, že by si myslel, že by to i mohlo být jinak. Ale prezident sám proti těmto slovům se ukázal ve světle svých činů. Už jsem se ho trošku dotkla. A v podstatě bych řekla, že o něm mluvila většina z nás jako o jednom z těch bodů, které mají nejvyšší relevanci, úspěch na to, že by mohly u Ústavního soudu uspět ve smyslu, že zde došlo skutečně k porušení Ústavy. Je to ta výměna ministra kultury. K tomu dovolte dva citáty. Cituji: "Ptáte-li se mě na konkrétní případ ministra Staňka, tak jelikož si myslím, že povinnost prezidenta republiky je nepodmíněná a že ji tedy nesplnil už po dobu více než šesti týdnů, tak nemám žádnou pochybnost, že prezident republiky už po řadu týdnů Ústavu porušuje. Mám pocit, že ji porušuje hrubým způsobem, protože jí porušuje vědomě. Pravidlo, které porušuje, je mimořádně důležité. Takže z mého pohledu podmínka pro podání ústavní žaloby ze strany Senátu se souhlasem Sněmovny je splněna." Cituji: "Podle mě to je evidentně hrubé porušení Ústavy, protože Ústava jasně říká, že - prezident míněno - je povinen odvolat ministra na návrh předsedy vlády. Ignoruje to ustanovení Ústavy stejně, jako kdyby policie zítra přišla do Lán zatknout prezidenta za zneužití pravomoci úřední osoby s tím, že přehlídne v Ústavě, že prezident má imunitu. Podle mě to je evidentní, hrubé porušení Ústavy. A jsem přesvědčen, že Ústavní soud by tak rozhodl, pokud bude ta ústavní žaloba podána." To je k tomu bodu, který popisuje události kolem výměny ministra kultury. Myslím, že není k tomu co dodávat.
Dámy a pánové, rád bych se vrátil k ústavní žalobě, čeká nás důležité hlasování. Každý z nás má rozhodovat podle svého nejlepšího vědomí a svědomí, tak to má být vždy a tak to má být i dnes. Navrhuji tedy, abychom o ústavní žalobě hlasovali tajně. Tajná volba je svobodnou volbou každého podle jeho svědomí a podle slibu, který každý z nás skládal. Vím, že se pohybuji na tenkém ledě. Může být namítáno, že nejde o transparentní postup. Jde také mimo jiné o respekt k výsledku budoucích voleb ze strany prezidenta i budoucích prezidentek či prezidentů. I Senát jednal o ústavní žalobě neveřejně. Jde o mimořádnou situaci, proto navrhuji také mimořádně hlasovat tajně a umožnit každému hlasovat podle jeho svědomí. Jednotlivé kluby tady deklarují, jak budou hlasovat. Podle stanovisek klubů ústavní žaloba nemá žádnou šanci, nedostane se k Ústavnímu soudu.
Děkuji panu poslanci Čižinskému. Pokračujeme tedy vystoupením pana poslance Jaroslava Foldyny, připraví se Marian Jurečka.
Možná začnu od konce. Předtím tady, podle zvyklostí naší demokracie, volilo prezidenta 200 poslanců a 81 senátorů. Tady se velmi plédovalo pro to, aby volby prezidenta probíhaly přímo, nikoli prostřednictvím poslanců a senátorů. Chceme přímou volbu! To je výsledek, jak to v této chvíli na české politické scéně vypadá. Pak přijde jeden z těch a řekne "škoda, že ten Zeman neumřel, když umře, tak se to vyřeší"! Jednou těm lidem dojde trpělivost a oni to vyřeší za vás! To je ta atmosféra, která se tady rodí. A dneska se tady snaží prostřednictvím soudu zvrátit tu demokracii a hledat jinou cestu. A proto já pro žádnou takovou cestu hlasovat nebudu. A oni to dobře vědí, že žádných 120 poslanců se tady nenajde. My se tady vzájemně zdržujeme, ale to patří k té demokracii, o které tak rádi a horlivě vyprávějí. Takže moc vám tedy není za co děkovat, páni senátoři, umíte sice, někteří z vás, dobře stahovat ty králíky a máte někteří pěkná těla, když běháte po Václaváku, ale veřejnost dala prostor selskému rozumu, vlastenectví a zdravé politice, kterou dělá Miloš Zeman!
Nyní dvě faktické poznámky. Nejdříve pan poslanec Josef Hájek, poté Miroslav Kalousek.
Je to fér? Ještě bych zareagoval na pana Čižinského. Prosím vás, jaká tajná volba? Přece každý poslanec hlasuje podle svého nejlepšího vědomí a svědomí, jestli hlasuje tajně, nebo veřejně.
Jistě, Miloš Zeman měl v uplynulých třiceti letech i další úlety. Jsem dalek toho, abych bral či chytal kohokoliv za slovo. Je ovšem skutečností, že jsem Miloše Zemana ostře kritizoval, především v roce 1999, kdy jako premiér bez jakýchkoliv připomínek souhlasil s bombardováním Jugoslávie. Dnes ovšem posuzujeme zcela jiné záležitosti, neboť Miloš Zeman byl opakovaně zvolen prezidentem. V té souvislosti považuji za nepochybné, že původně slabé postavení prezidenta republiky voleného Parlamentem a poplatného konkrétním politickým stranám, jejich tahanicím a leckdy podivným dohodám, se velmi proměnilo. Zatímco postavení Senátu se v očích občanů propadá a je obecně velmi nízké, jak o tom svědčí i mizerná a nereprezentativní volební účast, postavení hlavy státu naopak nabylo přímou volbou na váze. Prezident přímo volený občany, jak jsme toho svědky, přestal být závislý na stranách a zájmových skupinách, které navrhovaly a adorují jeho předchůdce a oponenty. Je v tom ze strany konkrétních stran a osob jistá dávka pokrytectví. Pokud se většina senátorů postavila proti prezidentovi republiky, pak při všech kritických výhradách, které k současné hlavě státu mám, považuji snahu senátorů a jejich stran a spojenců o žalobu spíše za pokus vyřizovat si účty. Dovolím si tvrdit, že argumenty senátní žaloby nejsou dostatečně silné. V tomto okamžiku vnímám jako kritické a naléhavé zcela jiné problémy české společnosti a české politiky. Jsou zde vážné problémy sociální, ekonomické, životního prostředí, otázky zajištění míru a bezpečnosti republiky a občanů. Nemyslím si proto, že bychom se měli místo toho všeho vyčerpávat zástupnými tahanicemi mocichtivých a ješitných exhibicionistů. Žalobní návrh Senátu v předložené podobě v konkrétních společenských souvislostech a okolnostech jsem nucen považovat za takový případ zástupného sporu. A právě proto nehodlám, podobně jako moji straničtí kolegové, žalobu Senátu na prezidenta České republiky Miloše Zemana podporovat. Děkuji za pozornost.
Děkuji panu poslanci Miroslavu Grebeníčkovi. Připravena je paní poslankyně Helena Válková. Pane poslanče, máte slovo.
Děkuji, pane přesedající. No, kdo jiný by měl rozhodnout, jak to je? A já budu velmi rád, a doufám, že to tak dopadne, že ten Ústavní soud řekne ne, nedochází k porušení Ústavy, pan prezident koná správně. Koneckonců je to i můj prezident.
Nyní paní poslankyně Helena Válková, připraví se paní poslankyně Helena Gajdůšková.
Jsou to názory, které sdílím stejně. Přesto si troufnu některé myšlenky, které tady ještě nezazněly, vám ve svém projevu zprostředkovat. A je to to, čím jsem se netajila a co říkám i svým kolegyním a kolegům na klubu. Rozhodně si nemyslím, že bychom měli zapomenout na jeden ze základních principů dělby moci a přenechat Ústavnímu soudu to, co patří pouze nám, suverénnímu zákonodárci. Jedině my jsme ti, kteří by měli definovat, co je hrubým porušením Ústavy a ústavního pořádku. Myslím si, že spoléhat se - dokonce já jsem o tom osobně přesvědčena - na to, že tento problém za nás vyřeší Ústavní soud, je nejenom lehkomyslné, ale je to i nezodpovědné. Výklad systematický, výklad autentický, výklad doktrinální. Co to je tedy zákonná definice, zákonné vymezení. Tam mám zákonnou definici, tam se jí můžu držet. Jinak všechno ostatní jsou jenom nezávazné výklady. Ten, kdo je autorem příslušné normy - Parlament.
Ale jenom vám řeknu, jak vlastně fungují takovéto zprávy, takovéto informace jiných zahraničních správ.
Paní ministryně bude odpovídat na doplňující dotaz. Prosím.
Odmítá to Finanční správa, která mi dala toto stanovisko. A ještě pro vaši informaci technicky. Ta spontánní informace když nateče z toho členského státu, ten úřad ji šetří, tak odpovídá té členské zemi ten výsledek. To znamená, to má určité specifické postupy stanovené zákonem o mezinárodní spolupráci při správě daní.
Děkuji. A nyní prosím paní poslankyni Majerovou, která bude interpelovat nepřítomnou ministryni Maláčovou ve věci plánu výchovy a péče v mikrojeslích. Děkuji za dodržení času. A nyní prosím pana poslance Munzara, který bude interpelovat paní ministryni Maláčovou ve věci programu péče v jeslích.
Losování vyšlo tedy úplně neuvěřitelně za sebou. Při čtení pohádek vybíráme mimo klasických českých nebo evropských i pohádky z jiných kulturních okruhů, vybíráme také příběhy, ve kterých se vyskytují různé modely rodiny, nebo které nepracují s tradičními stereotypy v rolích mužů a žen. V závorce - v seznamu literatury uvádíme několik příkladů na genderově a environmentálně citlivou literaturu pro děti. Zdůrazňuji, že se jedná o plán péče a výchovy pro děti od šesti měsíců do čtyř let, tedy pro děti, které zatím nemají rozvinuté kritické myšlení a přijímají a přejímají to, co jim jejich autority řeknou. Kdyby bylo v plánu péče napsáno, že se má vzbuzovat úcta k druhým lidem a k respektu ke svému okolí, přírodě, k jiným národům, pak bych tu dnes nestál a souhlasil bych. A zároveň jsem bohužel marně hledal nějaké podpůrné věty k výchově také k tradičním hodnotám. Nebylo by lepší nechat to ale na rodinách, jaké hodnoty svým dětem předají, a nesnažit se o nějakou ideologii v mikrojeslích?
Takže já bych byl velmi rád, kdyby mě paní ministryně mohla ujistit, že tyto obavy jsou plané a že žádné nápady na snížení peněz na Probační a mediační službu nehrozí.
Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážená vládo, je 14.30, budeme tedy pokračovat v dnešní schůzi. Nyní tedy v souladu s jednacím řádem a schváleným pořadem otevírám bod Ústní interpelace Jako první budou ústní interpelace určené předsedovi vlády a ostatním členům vlády. Seznamy poslanců podle vylosovaného pořadí vám byly rozdány do lavic.
Děkuji za slovo. Ty dodnes slouží zájmům Kremlu a realizují především projekty na ruských zájmových územích v bývalých republikách Sovětského svazu. Mezinárodní investiční banka sice podporuje také firmy, které sídlí v Česku, většinou mají však ruského majitele, jako to bylo například v podivné kauze firmy Pilsen Steel a zmizelých 50 milionů eur. Proč se tak dosud nestalo, mi zůstává záhadou. Nicméně teď se situace ještě více vyostřuje, Mezinárodní investiční banka se přesouvá do Budapešti. Senát přijal v kauze obou bank 18. září usnesení, ve kterém vyzývá vládu, aby se zasadila o vystoupení České republiky z Mezinárodní investiční banky a z Mezinárodní banky pro hospodářskou spolupráci. K této výzvě já se přidávám. Pane premiére, pokládám tedy tyto tři otázky: Odmítl jste při jednání v Mezinárodní investiční bance další navyšování kapitálu? Pokud ano, tedy kdy?
Úřady při rozdělování dotací však nepostupovaly jednotně a nevyměňovaly si průběžné informace o schválených projektech, což by přirozeně měly. U příjemců dotací provedená kontrola také zjistila, že v několika případech nedodrželi podmínky dotace. V České republice bylo podle Českého statistického úřadu na začátku roku 2016 téměř 121 tisíc nevládních neziskových organizací, přičemž dotaci dostalo téměř 7 tisíc z nich. Strategie vlády ve vztahu k neziskovým organizacím na léta 2015 až 2020 ale vznikla bez předchozí analýzy toho, jaké služby společnost od nich skutečně potřebuje. V Radě vlády pro nestátní neziskové organizace bylo v kontrolovaných letech více zástupců neziskového sektoru než zástupců státu. Nespatřujete v obsahu zveřejněných informací jistý nepořádek, chaos, nesystémovost či nespravedlnost ve vládních rezortech a na vašem Úřadu vlády? Já ano.
Já také děkuji. Tím jsme vyčerpali všechny ústní interpelace na předsedu vlády, takže budeme pokračovat rovnou interpelacemi na ostatní členy vlády.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážený pane ministře, dovoluji si vás interpelovat ve věci populace vlků v České republice a důsledky s tím spojené. Odhady naznačují, že od roku 2018 do roku 2019 se populace vlka ztrojnásobila. Pastevectví je jedním z posledních tradičních oborů zemědělství, spoluvytváří zdravou krajinu a pomáhá zadržování vody v půdě. Problémy s vlky jsou i v dalších zemí EU. Ve Francii bylo více než 90 % útoků vlků na farmách, které přijaly doporučená ochranná opatření. Na Slovensku je uplatňována kvóta 70 kusů vlků.